Pěkné dopoledne. Jistě to obchodování s emisními povolenkami je mechanismus vázaný právě na emise oxidu uhličitého a ten skutečně hranice krajů ani národních států nezná. Ale právě tři uhelné regiony, Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, jsou zároveň těmi nejvíce strukturálně postiženými. Právě na to upozornila již skupina senátorů v únoru tohoto roku a vláda to bohužel v samotné novele nijak nereflektovala. Dlouhodobé strukturální znevýhodnění těchto regionů a nedostatek investic do nízkoemisních a udržitelných technologií si žádá právě nacházení dalších cest k systémové podpoře jejich dalšího rozvoje. A mimo jiné uvedený pozměňovací návrh dále explicitně říká, že z modernizačního fondu nelze financovat výstavbu spaloven odpadů a rozšiřuje oblasti i mimo energetiku tak, aby například bylo možné z tohoto fondu financovat investice do bezemisní dopravy. Zmíněný modernizační fond má v novele přímo stanovené složení poradního orgánu ministra životního prostředí, tedy té rady modernizačního fondu, složeného ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. A já se vlastně divím vládě, že nehledá možné nástroje, jak naplňovat cíle státní energetické koncepce, takže by vlastně podobné návrhy měla podpořit. Výrobci elektřiny totiž spadají do oblasti EU ETS a spotřebitelé paliv nikoliv. Dopravcům za současného stavu nezbývá, než vyšší cenu elektrické energie promítnout do ceny za dopravu, a tím demotivovat cestující a přepravce od zájmu o dopravy s elektrickou trakcí.
Do rozpravy je dále přihlášena opět paní poslankyně Balcarová. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Nikoho nevidím, takže se vypořádáme hlasováním s těmi návrhy, které tu zazněly. Všichni víme, o čem hlasujeme. Tento návrh byl také přijat. Jedná se o volbu členů Rady České tiskové kanceláře a volby členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Kdo je proti? Kdo je proti? Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Dobrý den, dámy a pánové. Účelem této evropské úpravy je zefektivnit celý systém tak, aby skrze cenu povolenky motivoval účastníky k investicím do nízkouhlíkových technologií, a snižoval tak emise skleníkových plynů. Připomínám, že zákon, který předkládáme, žádný systém emisního obchodování nezavádí. Tato novela umožňuje České republice, aby využila několik flexibilit, které mají členské státy k dispozici. Těmi jsou zejména modernizační fond, kompenzace nepřímých nákladů a vynětí malých zařízení z emisního obchodování. Modernizační fond se zavádí na podporu investic do projektů rozvíjejících obnovitelné zdroje energie, zvyšujících energetickou účinnost a snižujících emise skleníkových plynů. Celkový objem prostředků pro Českou republiku v tomto fondu v období let 2021 až 2030 je závislý na ceně povolenky. Odhadujeme jej na více než 100 mld. korun. Ty jsou určené pro energeticky náročná odvětví průmyslu, která jsou ohrožená zahraniční konkurencí. Kompenzovat se jimi bude zvýšení cen elektřiny v důsledku nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů. Vláda bude podle navrhovaného znění zákona každoročně k tomuto účelu určovat částku, tedy celkovou sumu prostředků, které budou k dispozici, a Ministerstvo průmyslu a obchodu bude rozhodovat o poskytnutí kompenzace jednotlivým oprávněným žadatelům. Předkládanou novelou zákona se také umožňuje vynětí malých zařízení s emisemi do 2 500 tun oxidu uhličitého za rok z emisního obchodování. Tento kompromis vznikal velmi těžce za náročných jednání. Každá strana by ráda viděla nějakou úpravu ve svůj prospěch, ale dosažená kompromisní rovnováha je velmi křehká a pro výrazné změny v ní už není prostor. Byla by to škoda zejména u takto komplexního zákona, který umožní vysoké investice do energetiky a průmyslu, přinese výrazné snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek a který zajistí čisté příjmy státního rozpočtu a podporu zaměstnanosti. Děkuji za pozornost.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Richard Brabec - zahraniční cesta, Karel Havlíček - zahraniční cesta, Vladimír Kremlík - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody. A vzhledem k tomu, že máme pátek 27. září, máme dva oslavence. Naše paní kolegyně Barbora Kořanová, která tu - zrovna jsem četl její omluvu, slaví 35 let. Všechno nejlepší, hodně zdraví. Dnešní jednací den bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Já vás poprosím všechny o klid. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Dobré dopoledne, dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. Jedná se o druhé čtení vládního návrhu o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Jedná se o vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a zákonů souvisejících. Děkuji za pozornost.
Pan předseda volební komise pan poslanec Kolovratník se hlásí k pořadu schůze.
Přeji dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Jsou to druhá kola, tedy bez rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Protože antimonopolní úřad zásadním způsobem v tuto chvíli zasáhl do výběru mýta na dálnicích a silnicích I. třídy. Vnímám, že tady pan ministr Kremlík není. My jsme o tom s ním hovořili. Nicméně pokud tedy tomu tak nebude a tento bod na jednání pléna zařazen nebude, nám stačí skutečně velmi stručná informace v tuto chvíli, tak očekáváme a budeme ten bod zařazovat na říjnovou schůzi.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Já jenom velmi stručnou reakci na vystoupení pana předsedy Výborného. To, co říká, je všechno pravda.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Otevírám obecnou rozpravu, do které máme několik přihlášek.
Děkuji za slovo po druhé. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla krátce pohovořit o této problematice, která je širší než jenom tato novela. Jde vlastně o to, že systém ETS byl ukotven v Pařížské dohodě a je to nejsilnější nástroj pro omezení skleníkových plynů, jehož sekundárním užitkem je to, že peníze, které plynou ze systému obchodování s emisními povolenkami, jsou určené na ochranu klimatu a životního prostředí. To si myslím, že je potřeba zdůraznit, že s tímto cílem byl tento systém navržen a vlastně se k němu přihlásily státy, které se přihlásily k Pařížské dohodě. A toto všechno bude potřeba financovat a právě systém ETS přináší prostředky, které jsou opravdu velmi - nebo řekla bych, že jsou dostatečně vysoké na to, aby pomohly tuto změnu nastartovat. Současně naše krajina, všichni si to uvědomujeme, potřebuje prostředky na to, aby byla realizována důsledná adaptační opatření. Já s tím zásadně nesouhlasím. Myslím, že peníze ze systému povolenek by měly primárně jít do ochrany klimatu a životního prostředí, tak jak už jsem řekla. Protože využití prostředků, když si vezmeme jenom z fondu životního prostředí, tak ty peníze prostě potřeba jsou a je možné je efektivně využít. Takže já tady chci zdůraznit to, že je potřeba více peněz, a proto to zastropování jde vlastně proti smyslu potřeby využít finance pro boj s klimatickou změnou a na adaptační opatření.
Pan kolega Janda se hlásí do rozpravy.
Chci jenom panu ministrovi poděkovat, že odpověděl přímo. Nebudu k tomu přijímat žádné usnesení.
Protože není návrh jiného usnesení, můžeme tuto interpelaci ukončit. Další interpelace na předsedu vlády je od Dany Balcarové. Do přítomnosti, dobře. Já vás pro jistotu odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Myslím, že už nás bude dostatek. Kdo je proti? Paní poslankyně se hlásí do rozpravy. Klid prosím ve Sněmovně, ať může paní kolegyně Richterová říct svůj návrh.
Já také navrhuji, abychom hlasovali o přerušení projednávání této písemné interpelace, týkající se katastrofální situace v lékařské posudkové službě, a to samozřejmě do přítomnosti paní ministryně.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Je to mnoho otázek, na které bychom my poslanci rádi znali odpovědi, protože péče o pacienty v České republice, věřím, je na dobré úrovni, ale vždy jsou rezervy. A to, co jsem zde přednesl, má relevantní základ a já vás, pane ministře, žádám, abyste zodpověděl na tyto otázky.
Dále se omlouvá pan poslanec Jiří Mihola dnes mezi 9. a 10. hodinou z pracovních důvodů. To mi dorazilo nějak opožděně. Je to dnes? Je to dnes. Každý občan má ústavní právo na dostupnou bezplatnou zdravotní péči hrazenou prostřednictvím zdravotního pojištění, a proto dovolte, abych i já jako zdravotnický laik přednesl svůj pohled na věc. Díky nekvalitní a doslova nekvalifikované odbyté péči tu umírají lidé. Konkrétní případy jsou doslova strašné. Manželku známého po infarktu poslali ze svitavské nemocnice s acylpyrinem domů. Dvě hodiny na to dostala infarkt znovu a zemřela, aniž by se její muž dovolal pomoci. Tady vše dopadlo dobře. Věřím, že ve světovém srovnání je naše zdravotnictví po odborné stránce na velmi vysoké úrovni. Ale v České republice, když se podíváte a hovoříte s lidmi, tak spoustu z nich nemá ani na to, aby měli všechny zuby. Na první pohled jsou jiná, a ne jenom jednou. Takže to je stav. A neříkejme, že zuby nejsou součástí lidského těla. To přece není pravda. To ovšem neznamená, že naše zdravotnictví je v pořádku. Ukázkový příklad je léčení zmíněné maminky s rakovinou, proto jsem ho tady dával. Nutili jí několik operací, protože samozřejmě by to bylo přínosem pro rozpočet nemocnice. Takže to je potřeba zmínit. V současnosti každý třetí člověk onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni umře. Počet onkologických onemocnění roste a léčba bude stát systém stále více peněz. Pan ministr bohužel neřeší podstatu problému. A tato vláda, ta minulá, také pro efektivitu systému zdravotnictví neudělala prakticky nic. V našem zdravotním systému fakticky chybí tlak na využívání těch nejefektivnějších metod léčby a je minimální tlak na prevenci. Jako laik si myslím, že je lepší nemít onkologicky nemocné a díky tomu mít více peněz na platy sester, než každoročně navyšovat výdaje.
A podle mě mezi ně Severní Makedonie patří.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dnes bych rád tyto okolnosti rozebral trošku podrobněji. Ona totiž ta věc není tak jednoduchá, jak vypadá na první pohled, a považujeme za svoji povinnost, nás poslanců, upozornit na všechny aspekty, dokud je čas. Chováme velký respekt k tomu, jak se vypořádala s nelehkým dědictvím rozpadu Jugoslávie a se všemi peripetiemi vývoje na západním Balkáně od té doby. Obdivujeme také její nesmlouvavý a velmi konkrétní boj proti nelegální migraci, kde nese tíhu jedné z hlavních migračních tras. Jsme toho názoru, že máme a musíme Severní Makedonii pomáhat. Otázkou je, jestli takovou pomocí bude naše podpora jejího vstupu do NATO. O tom máme pochybnosti. Nevisí to prostě jenom na České republice. Česká republika se vždycky k Makedonii chovala kolegiálně a přátelsky. Bylo to Řecko, které skoro 30 let blokovalo jakoukoliv možnost vstupu do NATO, a proto jsme všichni uvítali Prespanskou dohodu, která byla přijata mezi Řeckem a Makedonií o změně názvu na Severní Makedonii, které prolomila tuto blokaci. Nicméně jak už jsem řekl ve svém projevu během prvního čtení, v řeckém parlamentu Prespanská dohoda prošla většinou pouhých tří hlasů. Navíc je odmítaná zhruba polovinou řecké populace, a to někdy velmi emotivně. Víme, že v době hlasování proti ní v Aténách probíhaly rozsáhlé demonstrace. Ve vztahu k Prespanské smlouvě je rozdělena i makedonská společnost a politická scéna. Současná opozice označuje smlouvu jako protiústavní, příslušné parlamentní hlasování blokovala. Známe v moderních dějinách několik takových případů, například Severní Kypr, a víme, k čemu také napětí může vést a kam až může eskalovat. V takovém případě by totiž byla zcela nabourána základní idea i účel existence NATO, které je úzce spjato s důvěrou mezi jednotlivými partnery. Pane předsedající, mohu poprosit o klid?
Ano, máte pravdu, pane poslanče. Prosím, pokračujte.
Podívejme se na vnitřní situaci v Makedonii a v jejím blízkém okolí. A zde se nejedná pouze o verbální proklamace. Na přelomu tisíciletí vyvolali Albánci v zemi dokonce ozbrojené povstání, které bylo zastaveno pouze za pomoci mezinárodních ozbrojených sil včetně NATO. Další nepokoje a etnické střety se odehrály v letech 2012 a 2015, kdy mimo jiné v hlavním městě Skopje probíhaly demonstrace přecházející až v rabování a další násilí. A můžeme si připomenout poměrně nedávný výrok bývalého makedonského exprezidenta Ivanova, že albánská platforma podrývá suverenitu, územní celistvost a nezávislost Makedonie. Podle studií významných balkanologů, například Přemysl Rosůlek uvádí, že albánské etnikum je permanentně a dlouhodobě radikalizováno ze zahraničí, zejména z Kosova, ale i z Bosny, a to ve smyslu masivní islamizace. Doslova uvádí: "V posledních letech byla zaznamenána mezi Albánci a Makedonií zvýšená aktivita wahhábistických kruhů, patrně podporovaná z Blízkého východu." Zde je velmi zajímavý rozbor právě v knize Albánci a Makedonská republika jmenovaného balkanologa Přemysla Rosůlka. Doporučuji, koho to zajímá. A to nehovoříme o možnosti vypuknutí širšího vojenského konfliktu, do kterého už by mohly být zapojeny další regionální mocnosti, jako Turecko a podobně, které má speciálně v tomto regionu své zájmy. Podle našeho hlediska tedy pro přijetí Severní Makedonie do NATO nejsou splněny minimálně dva důležité parametry, a to je vnitrostátní stabilita a stabilita a bezpečnost v nejbližším regionu.
Sportovní svazy, armáda či policie už po léta upozorňují, že také dramaticky klesá fyzická kondice našich dětí. Pochopitelně kromě nadváhy a nedostatku pohybu nás zabíjí hlavně zhoršené zdravotní prostředí. Jejich účinky na organismus teprve zkoumáme. Ale děje se s tím něco? Nejsou peníze na to, abychom dětem umožnili zdravý pohyb zdarma, a na druhé straně giganticky plýtváme neefektivitou celého systému. Každá instituce pověřená výběrem veřejných příjmů má některé funkce, kterou jsou společné všem z nich. Sloučením těchto institucí, které odpovídá doporučením Světové banky a OECD, by došlo k významným synergickým efektům a ke snížení provozních nákladů. Přineslo by to zlepšení výběru daní a pojistného, zvýšení efektivity a účinnosti kontroly a vymáhání nedoplatků. To tady předvádí právě pan ministr.
Děkuji. A než pozvu do všeobecné rozpravy dalšího řečníka, tak vás seznámím s omluvenkami. A nyní, jelikož jsme již v rozpravě, jsou na řadě faktické poznámky, takže já prosím pana poslance Strýčka. Následovat bude pan poslanec Válek. Faktických poznámek je v tuto chvíli pět. Pan poslanec Strýček zřejmě ruší svoji poznámku. Prosím pana poslance Válka, připraví se pan poslanec Brázdil.
Jako kdybychom zapomněli, že existoval SANOPZ, kde se léčili papaláši, a obyčejná pakáž, kteří byli ti ostatní, je vůbec nezajímala! Prosím vás, o čem se to tady bavíme? Ano, zdravotnictví má obrovské problémy, je tam obrovské množství potíží.
Děkuji a nyní požádám o vystoupení pana poslance Bohuslava Svobodu a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Dále ještě v pořadí, pane poslanče, moment, já to ještě přečtu, aby se poslanci orientovali, v jakém jsou pořadí: pan poslanec Kaňkovský, Mašek, Vyzula, Luzar a paní poslankyně Maříková. Zatím to jsou faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dámy a pánové, v návaznosti na svého předřečníka říkám, že také mám celoživotní zkušenosti se zdravotnictvím, a pravděpodobně největší z vás všech. Jsem po třetí generaci z lékařské rodiny, dělám tu profesi více než 50 let a je málo, co bych neviděl za tu dobu, a proto říkám zcela zásadně: Povídání o tom, jestli máme peněz dost, nebo málo, jak je kdo zaplacen, je správné. Jistě ti lidé mají mít peněz víc, ale dojít k tomu můžeme jenom tím, že změníme koncepci toho zdravotnictví. V současné době při současné koncepci ty peníze prostě neseženete. Pak musím ještě říct, je to zvláštní, prostřednictvím pana předsedajícího musím oslovit pana předsedajícího, protože řekl něco, s čím já se nemohu srovnat po těch více než 50 letech lékařské praxe. S plnou vážností toho, co vím o zdravotnictví, říkám, že takovéto případy se nejenom že nestávají, ale nestanou. Prostě v naší profesi to možné není.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Víta Kaňkovského.
Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo, pane ministře.
Teď se podívejme z druhé strany, co by vstup do NATO znamenal pro Severní Makedonii.
Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid, ať může pan poslanec pokračovat v důstojném prostředí.
A pak se stane v podstatě dlužníkem USA. Severní Makedonie také může být vyzvána k přípravě vlastního území pro přejezdy spojeneckých armád. To znamená například rekonstrukce a posílení mostů a silnic, což také je velmi nákladná záležitost. Můžeme počítat i s tím, že se může objevit snaha ze strany NATO umístit na území Severní Makedonie základnu některého ze spojeneckých států. Zapojení do zahraničních misí a případné umístění základny na území Severní Makedonie v důsledku může paradoxně výrazně zhoršit její bezpečnostní situaci. Výsledkem by bylo, že by občané Severní Makedonie mohli být ohroženi útoky příslušníků daného v ten moment napadeného či okupovaného státu a její města se mohou stát primárním cílem pro případný úder teroristů anebo mstitelů ze států například na Blízkém východě. Je to z toho důvodu, že se domníváme, že vstup do NATO by uškodil hlavně samotné Severní Makedonii, a závažné problémy, které teď v oblasti a u nich doma jsou jakkoliv potlačené, vyplavou na povrch s daleko větší razancí. Vhodná by byla i úzká spolupráce obou našich států v oblasti vědeckých nebo studijních projektů. Je toho mnoho, co může zlepšit provázanost Severní Makedonie s Českou republikou a dalšími státy. Máme společné historické a kulturní dědictví a je vhodné na něj navázat.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Schwarzenberg, připraví se paní poslankyně Černochová, která neuplatňuje v tomto případě přednostní právo. S faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová.
Děkuji panu ministru Plagovi za jeho odpověď. Pane poslanče, máte slovo.